Vážený pane premiére, pane ministře, kolegyně, kolegové, pořád se tady točíme, u nás se říká jak špína v kýblu. Já si právního odboru sněmovny nesmírně vážím a nepochybuji o jejich erudici, o jejich kvalitě, nicméně jejich stanovisko je přece jenom pouze stanoviskem, a jak tady zaznělo, budeme mu moci plně věřit, až bude potvrzeno ústavním soudem. A pokud takto nebudete postupovat, tak my se budeme pořád ptát, protože my budeme chtít znát odpovědi, proč nás omezujete na řečnických právech, proč nám blokujete naše vystoupení a proč jste na nás takoví, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího.
Děkuju za slovo, vážený pane předsedající. On se tady se smutkem v hlase ptal, jakou roli tady tedy hrajeme, jestli jsme ještě suverén. A to si každý rozeberte. On tady hovořil o panu předsedovi Okamurovi. On pan předseda Okamura má přednostní právo, takže toho by se stejně nedotklo.
A vy naopak to vidíte jinak, vy naopak si myslíte, že je v pořádku připravit lidi o důchody. O čem dál mluví Listina základních práv a svobod? Že každý má právo na ochranu zdraví, že ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky. Tak pojďme se podívat na sociální zabezpečení v Evropské unii. "Každý člen EU musí mít systém sociálního zabezpečení, volba struktury je však na něm. V EU se objevují dva modely. Systémy sociálního zabezpečení členských států EU se dělí na sociální pojištění a sociální pomoc. Původně se v EU zamýšlelo provést sjednocení systému sociálního zabezpečení ve všech členských státech, avšak velké rozdíly v systémech a jistá neochota členských zemí vedla k závěru, že úplné sjednocení neproběhlo a ani se v blízké budoucnosti neplánuje." Jsme spolu na výboru a já myslím, že tam žádný problém jako... Proto jsem jim věnoval zvláštní pasáž. Evropská sociální charta zakotvuje například právo na spravedlivé pracovní podmínky, právo na sociální zabezpečení a právo rodiny na sociální, právní a ekonomickou ochranu. Značné změny v oblasti sociálního zabezpečení zavedla také Lisabonská smlouva, pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení Evropského společenství, se kterou vstoupila i v platnost Listina základních práv EU. Ta stanovila základní lidská práva všem občanům EU, jako jsou například důstojnost, svoboda, rovnost. To prostě není důstojné, protože jak víte, vy tím zákonem poškozujete a ubíráte peníze všem důchodcům, kteří mají důchody přes 8 tisíc. Já si prostě myslím, že to není důstojné. "Primární právo EU v oblasti sociálního zabezpečení - v současnosti máme v primárním právu EU v oblasti sociálního zabezpečení dva základní právní prameny, Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie. Nejdůležitější ustanovení se týkají základní diskriminace na základě státní příslušnosti a volného pohybu osob. Volný pohyb osob lze pojímat z hlediska volného pohybu pracovníků a volného pohybu osob z hlediska sociálního zabezpečení, který umožňuje v této oblasti orgánům EU přijímat opatření týkající se sociálního zabezpečení v obecné rovině. Sekundární právo EU v oblasti sociálního zabezpečení - jak již bylo zmíněno výše, orgány EU jsou zmocněny přijímat akty práva sekundárního v oblasti sociálního zabezpečení. V této oblasti práva se vždy jednalo o koordinační nařízení.
Pokud neřešíte příjmovou stránku rozpočtu a děláte procyklickou politiku - co jiného je zvyšování daní, omezování investic a krácení valorizací - nemůžete se divit, že vám budou v budoucnu chybět peníze. Nepracujete poctivě, neřešíte systémové problémy. Pokud máte problém s valorizací, dávno jste měli přijít do Sněmovny. Dobře víte, že i důchodová reforma je téma, na kterém chceme dlouhodobě spolupracovat. Zatím ale z vaší strany ani náznak čehokoliv systémového. Je to jednoduché. Nejprve totiž se svými poradci půl roku počítali moje fotky na Instagramu, pak se sami jezdili půl roku fotit do Bruselu, kde neudělali vůbec nic. Moc dobře jste věděli, že důchodcům na peníze sáhnete, ale měli jste strach, že by tato podlost ovlivnila prezidentské volby. Ale aby bylo prosím jasno, k valorizaci důchodů dochází proto, že vláda totálně podcenila boj s inflací, zaspala při zastropování cen u výrobců energií a tím nás vystavila nejvyššímu meziročnímu růstu cen elektřiny v EU. Těmi, koho se toto zdražování týká nejvíce, jsou právě senioři. Jak si dovolujete tvrdit, že senioři jsou vítězové inflace? Zoufalý argument! To krátkodobé vychýlení, kterého jsme svědky, vůbec není dáno růstem důchodů, ale poklesem reálných mezd. To, že ostatní lidé chudnou, je chyba této vlády. V horizontu dvou, tří let, kdy se inflace vrátí do normálu a mzdy začnou opět růst, se automaticky začne poměr opět vracet zpět ke 45 procentům. Není potřeba žádných zásahů, nemusíte mít péči. Role vlády by se místo obírání důchodců měla soustředit na to, aby rostly průměrné mzdy, pokud tedy není politikou této vlády dělat vše proto, aby se pokles reálných mezd stal normou. Tvrdíte, že valorizační schéma zvýhodňuje vysokopříjmové důchodce. Když pominu, že žádné vysokopříjmové důchodce neznám, tak bych vás ráda upozornila na tabulku v návrhu vašeho hanebného zákona, která tento argument vyvrací víc než dokonale. Prostě v přímém přenosu sledujeme selhání hospodářské politiky státu. Vadí vám výchovné. Vláda chce zvyšovat DPH na nejcitlivější položky, jako je teplo, voda a léky, dětská výživa nebo hromadná doprava. My jsme ale tady a budeme připomínat, že cesta k vyrovnaným rozpočtům rozhodně nikde na světě nevede přes zadušení hospodářství. Hnutí ANO opakovaně dokázalo, že Česká republika může mít vyrovnané a přebytkové rozpočty bez daňové devastace ekonomiky země. Dokázali jsme to s výjimkou dvou let, které byly poznamenány totální covidovou uzávěrou ekonomiky. Receptem pro Českou republiku je pozvolný plán konsolidace, boj s daňovými úniky a podvody, kde se současná vláda trestuhodným zrušením EET připravila o desítky miliard korun, boj s korupcí. Hnutí ANO ví, jak na to, protože jsme každý rok na provozu státu dokázali ušetřit nejméně 5 %, a to i v době covidu. Prosperující země chudých lidí? Taková cesta neexistuje, to je protimluv. Nebudeme přihlížet tomu, jak vláda opakuje učebnicové národohospodářské chyby, které v minulé krizi zruinovaly desítky tisíc domácností, způsobily masivní sociální nepokoje a krachy stovek a tisíců firem. Nepřipustíme loupež na důchodcích. Náš poslanecký klub už dokázal a dokáže, že je připraven na velmi dlouhé jednání. Jsem přesvědčená, a znovu to tu opakuji, že my bojujeme i za právní stát.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestávka na jednání klubu hnutí ANO vypršela.
Je vidět, že se to změnilo, takže už si to paní předsedkyně ujasnila. Dovolila bych si dát námitku proti postupu předsedající, a to z důvodu, že nepostupuje v souladu s jednacím řádem.
V jaké konkrétní věci? To bylo hlasováno i předtím. To znamená, není to hlasovatelné, protože to jsme hlasovali předtím, než proběhlo jednání grémia, a ta námitka nebyla přijata. Nepovažuji za možné takto tu námitku formulovat.
Mohla bych hovořit o dalších věcech tak, jak tady na vás pokřikuje pan Benda, abyste mě zastavila, a tak dále. Toto jednání je absolutně v rozporu s jednacím řádem.
Ta námitka nebyla přijata. To je pravda, to už bylo namítnuto, toto namítal pan poslanec Okamura. Žádný další konkrétní důvod ani paragraf jednacího řádu jste neuvedla.
Já myslím, že o návrzích, které porušují jednací řád, by se nemělo hlasovat vůbec. Proč to říkám? Vy nepřipustíte hlasování, paní předsedkyně. To je vaše rozhodnutí jako předsedající, ale mělo by to být zaznamenáno.
Také protestuji proti tomuto nebývalému znásilnění jednacího řádu s cílem nás umlčet.
Osobně jsem přesvědčen, že bylo hlasováno o návrhu, který byl nehlasovatelný, a to z jednoho prostého důvodu, na který vás chci upozornit. Ale co se tady stalo včera? Včera v rámci debaty a v rámci rozpravy výslovně a opakovaně předsedající z řad koalice a následně i někteří podpůrně vystupující řekli, že se nenacházíme v bodu. To je paragraf, který existuje a který nemůžete obejít. A vy jste řekli, a vy máte nějaké obecné stanovisko, že z hlediska logiky by tedy měla být možnost zkrátit i tady toto. Nicméně logikou nemůžete přebít jednací řád. Nenacházíme se v bodu a vy sami v rámci 24 hodin popíráte sami sebe. Jsme svědky metamorfózy housenky v motýla. Včerejší nebod se stal bodem. Jsme svědky zázraku v Poslanecké sněmovně. Když se chce, tak uděláme z housenky motýla během 24 hodin.
Pan poslanec Výborný vystoupí s faktickou poznámkou. Prosím, vaše dvě minuty.
Proto je tady legislativní odbor a ředitel dává stanoviska i do budoucna. Nebylo to dáno ad hoc.
Ona byla tak zoufalá, psala mi, že to nejde. To jenom natolik. Co se týče omezení doby, vážení kolegové, kolegyně, když se podíváte třeba na to, jak já jsem se přihlašovala, já jsem s tím počítala. V dalším mám vždycky za sebou dvě přihlášky, aby ten předsedající to měl jednoduché a nemusel mi to dávat, ptát se mě. Tak já jsem se hlásila u té - k bodu programu, já jsem opravdu už dopředu si dávala dvě přihlášky, protože jsem s tím počítala. Nepočítala jsem s tím ovšem k rozpravě o legislativnímu stavu nouze, protože jsem si myslela, že to snad nikdo nedokáže udělat. Pokud se toho týče, když kolega Flek, vaším prostřednictvím, říkal, že se máme domluvit - opoziční strany.
Také děkuji za dodržení času. Tak prosím.
No, nikdo se nevyjadřuje, já rozhodně ne, nějakým způsobem nevhodným vůči panu doktoru Petru Kymličkovi, to úplně nechávám stranou. Já mám tady komentář paní Syllové a spol. - také s ním máváte tady velice často, chodíte. Podívejte se, tady je komentář a ten tam říká, že vzhledem k systematickému výkladu se lze přiklánět k tomu, že uplatnit toto opatření lze až ve zkráceném řízení. Takže ono prostě tady máte názor proti názoru. Znásilnili jste jednací řád, znásilnili jste ho. A já navážu na svého kolegu Radka Vondráčka - dokonce jste to měli v plánu, protože včera v médiích vyšel rozhovor s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou, která řekla, že to uděláte. Takže ona už včera věděla, že to uděláte. To je zvláštní, vy jste to udělali až dnes. Takže měli jste to v plánu, znásilnili jste ho, půjde vám to k tíži. Protože pokud jsme v bodu, tak můžeme přerušovat řízení, navrhovat, ne? A já se nechci tady zase dostat do nějaké mašinerie nehlasovatelnosti. Tak mi odpovězte: Jsme v bodu nebo nejsme v bodu? Můžeme dávat návrh na přerušení řízení, nebo nemůžeme?
Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Mašek. Prosím, pane poslanče.
Tak a teď se podívejme na vztah vnitrostátního a mezinárodního práva sociálního zabezpečení. "Vztah mezi národním právem a právem EU je určen základními zásadami právního řádu. S tímto vztahem úzce souvisí pojem subsidiarity, to znamená podpůrnosti, který stanoví, že orgány EU začnou vykonávat svou pravomoc až v případě, kdy členské státy nejsou schopné jednat efektivně." Nejde o to, tady dělat rekordy, to nebyl vůbec můj cíl. Takže to jsem ještě radši zopakoval, aby bylo jasné, proč tady hovořím a proč ještě hovořit dlouze budu, a ne zdaleka naposledy na této schůzi Poslanecké sněmovny. "Pro právo sociálního zabezpečení mají velký význam smlouvy bilaterální i multilaterální. "Sdělení nám upravuje, že dobu pojištění před rozdělením Československé federativní republiky započítává ten stát, na jehož území měl zaměstnavatel sídlo." Multilaterální, tedy vícestranné smlouvy bývají výsledkem činnosti mezinárodních organizací. Sociální pojištění - a teď se pojďme podívat na kapitolu 2.5, Sociální pojištění, sociální zaopatření a sociální pomoc se nazývá. "Ačkoliv by se mohlo zdát, že se jedná o shodné pojmy s jinými názvy, není tomu tak. Sociálním pojištěním rozumíme finanční systém, kterým se člověk sám nebo někdo jiný jej povinně zajišťuje pro případ budoucí sociální události tak, že odkládá část své osobní spotřeby. Sociálním zaopatřením rozumíme poskytnutí financí v zákonem stanovených podmínkách, například při smrti rodičů nezletilého dítěte. Nárok na státní sociální podporu vzniká splněním zákonem stanovených podmínek, přičemž mezi ně nepatří povinnost před nárokem na dávku platit pojistné. Sociální pomoc je pomoc státu osobám, které se ocitly v těžké životní situaci. Osoby navíc nejsou schopny řešit situace, ve kterých se ocitly, samy nebo s pomocí svých nejbližších. Zároveň platí, že jim není vyplácena státní sociální podpora či je nedostatečná. Znaky sociální pomoci jsou: způsob ověření nouze, podmínky vzniku a doby trvání. Ten kdo dávku čerpá, do systému nepřispívá, finance spravuje stát. Sociální pomoc funguje tedy na principu subsidiarity. Nejdříve se má postarat dotyčná osoba nebo i rodina, až poté stát, a na principu obligatornosti musí být splněny zákonem stanovené podmínky. Sociální pomoc nemusí být pouze finanční, ale může být i věcná nebo formou sociálních služeb. Teď se pojďme podívat na důchodový systém. "Důchodový systém České republiky se skládá z dvou pilířů důchodového pojištění.
Když jsme 17. ledna 2023 navrhovali vyslovení nedůvěry vládě, upozorňovala jsem vás zde u tohoto pultíku na účetní triky, které nemohou skončit jinak než blamáží. Jasně jsem ministrovi financí řekla, že se s jeho způsobem rozpočtování rozhodně nehodlám smířit a budu se mu věnovat na rozpočtovém výboru. Říkala jsem, a nyní si, prosím, tady ocituji svá slova, cituji: "Státní rozpočet není cár papíru, ale je to zákon roku. Není možné, aby tam, navíc už v lednu, neseděly desítky miliard. Takové falšování fiskálních výkazů by mohlo ve výsledku ohrozit legitimitu České republiky nejen u mezinárodních institucí, ale i pověst České republiky u našich věřitelů. Je to červená čára, kterou dosud žádný ministr financí nepřekročil, a já budu požadovat, aby tyto nesrovnalosti v rozsahu převyšujícím 150 miliard korun byly Poslanecké sněmovně vysvětleny. Nezapomínejme, že státní rozpočet je přijat formou zákona a zákony musí být dodržovány." Konec mé tehdejší citace. Ministra financí Zbyňka Stanjuru usvědčují všechny relevantní dokumenty Ministerstva financí z loňského roku z toho, že jeho úřad o mimořádné valorizaci věděl. Fiskální výhled z listopadu 2022 predikuje potřebu mimořádné valorizace ve výši 20 miliard korun, počítá s ní ve fiskální predikci i predikci strukturálních deficitů. Meziroční zhoršení v roce 2023 je dáno primárně další mimořádnou valorizací důchodů a diskrečními opatřeními na straně příjmů, zejména u daně z přidané hodnoty." To, dámy a pánové, znamená, že i mimořádná valorizace ve výši 20 miliard korun by podle výpočtů Ministerstva financí objektivně nevedla k žádným mimořádným hospodářským škodám, kterými má být ospravedlněn stav legislativní nouze, a považuji za symbolické, že zhruba stejnou částku, tedy 14 miliard ročně, mohla vláda do rozpočtu získat, kdyby trestuhodně nezrušila funkční nástroj k omezení nepřiznaných plateb, tedy elektronickou evidenci tržeb. Ale pojďme dál. Z rozhovoru pro sobotní Právo by člověk mohl nabýt dojmu, že ministr financí snad chce začít tvrdit, že v rozpočtu s mimořádnou valorizací přece jenom počítal. Cituji: "Náš návrh současný počítá s výdaji přes 15 miliard." Takže to není žádná nula. O to více překvapivé se může jevit jeho nedělní ujištění, že i v nynějším státním rozpočtu se peníze na valorizaci přijetí nepřijetí novely najdou. Myslím, že je to poměrně zásadní a definitivní argument pro všechny, kteří snad do neděle ještě věřili tomu, že pro stav legislativní nouze existuje nějaký obhajitelný důvod. Jedinou skutečnou katastrofou, která by snad stav legislativní nouze mohla ospravedlnit, je neakceschopnost ekonomických ministrů této vlády. Proč mají být důchodci obráni o svůj zákonný nárok ministrem, který dosud nepředstavil jedinou relevantní rozpočtovou úsporu? Je příznačné, že je to právě ministr financí z ODS, který se do historie zapíše jako ministr, který za jeden rok zadlužil Českou republiku nejvíce ze všech ministrů v historii. Za dvanáct měsíců roku 2022 zvýšil dluh o 429 miliard, což je absolutně nejrychlejší tempo v historii země, číslo, které dokonce překonalo covidový rok 2020 s uzavřenou ekonomikou. Tato vláda za dvanáct měsíců dokázala zadlužit každého Čecha o 41 000 korun. Výmluvy na válku nebo vysoké ceny energií vážně neobstojí. My jsme předávali veřejné finance jako šesté nejlepší v EU, ministr financí Stanjura nás za jediný rok posunul na osmé místo. S těmito krizemi se přitom ale musely potýkat všechny země, my jsme nebyli žádnou výjimkou. Podle se snaží v důchodcích vyvolat pocit studu za to, že snad mají dostat to, co jim ze zákona náleží. To je naprosto konkrétní případ seniorky z Ostravska. A to znamená jediné. Z toho bezostyšně vybíráte daně, a dokonce je chcete zvyšovat! Ministerstvo financí vybralo meziročně na daních o 137 miliard více jen do státního rozpočtu. Vybralo je od lidí, vybralo je od důchodců. Příjmy veřejných rozpočtů významně porostou i v následujících letech. A to samozřejmě vždy již oproti zvednuté základně, stejně jako u důchodů, kde zvednutím základny strašíte. Počty úředníků rostou i na dalších ministerstvech nebo na Úřadu vlády. Vytváříte nové sekce, zřizujete armády politických poradců, máte desítky politických náměstků. Vytvořili jste nová ministerstva pro nic za nic. Práce ministra pro evropské záležitosti a jeho úřadu by mohla náležet přece premiérovi. Práce ministra pro legislativu a jeho úřadu by mohla náležet Ministerstvu spravedlnosti. Ministryně pro vědu, důležitá agenda, kterou za vlády Andreje Babiše úspěšně řídil přímo premiér. Loni ministr financí nevyčerpal 54 miliard korun z EU. Zrušili jste EET, které přineslo 33 miliard korun a mohlo pomáhat dále. Nechali jste stovky miliard rekordních příjmů energetickým firmám, nevyužili jste předsednictví k tomu, abyste dotáhli zdanění velkých globálních společností.
Já se omlouvám, kolegyně a kolegové, ale skutečně toto není jednoduchá situace - a pro nás všechny.
Vy máte jiný názor jako předsedající, řeknete, že si to nemyslíte, že je hlasovatelný. Děkuji, vznáším tedy námitku proti řízení schůze v tomto bodě.
Ještě jednou jsem zaznamenala, že se chcete nechat odhlásit, takže vás opětovně přihlašuji identifikačními kartami. Budeme tedy hlasovat o přednesené námitce pana poslance Vondráčka proti mému postupu. Zahajuji hlasování o této námitce. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování o tomto protinávrhu. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Návrh nebyl přijat. Dávám hlasovat o tomto protinávrhu. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o tomto protinávrhu. Návrh nebyl přijat.
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Fiala, poté pan ministr Šalomoun. Prosím, máte slovo.